A je legitimní se pobavit ve třetím čtení, jestli tedy zákon do druhého čtení vracet.
Děkuji.
A takhle já si představuji krajinu nebo přírodu národních parků. Posledním návrhem je, aby se stavby ve volné krajině v národních parcích povolovaly na základě výjimky udělené správou národního parku. To říkám zcela otevřeně. On tady vysvětloval, jak to bylo. Například vyškrtnout základní cíl národních parků. Tak to mně jakousi odpověď dává. Je to samozřejmě jakási legitimní představa. Já ji nikomu neberu. Takže takovéto národní parky já nechci, takto si je nepředstavuji. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Víte, ono se o té Šumavě bavíme už hodně dlouho. Já už jsem v této Poslanecké sněmovně několik let, druhé volební období, a vždycky kamenem úrazu byla jenom Šumava. Protože pokud budeme otevírat pořád a z jakéhokoliv důvodu tu 114, tak vždycky dojdeme do tohoto začarovaného kruhu, kde nám Šumava bude opravdu vylézat jako bludný kruh, do kterého budeme zabředávat. Prodiskutovali jsme, našli jsme určité nějaké styčné body a ty se promítly do usnesení do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. A samozřejmě ještě potom v podrobné rozpravě odůvodním ten předložený pozměňovací návrh.
A v tomto bodu musím říci, že má bohužel pravdu. Sice jsme se z hezkého, nevím, jestli 27. přesunuli na 26., nebo obráceně, ale každopádně to není hezké umístění.
S přednostním právem pan ministr vnitra.
Můj náměstek Strouhal mě teď informuje, že už ten seminář proběhl s výborem pro veřejnou správu zhruba před jedním a půl týdnem. To jsem tady sliboval a to dodržíme.
Děkuji. Není tomu tak. Nyní tedy budeme pokračovat podrobnou rozpravou, kterou v tuto chvíli zahajuji, a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. V tuto chvíli tedy končím čtení tohoto návrhu a končím projednávání tohoto bodu. Nyní se vrátíme do přerušeného bodu Paní zpravodajka? Pan zpravodaj Valenta také ne. Hlasování končím. Chcete zpochybnit hlasování ? Ano, prosím.
Děkuji za pochopení.
Ano, já tedy nechám odhlasovat vaši námitku. Kdo je pro přijetí vznesené námitky? Proti? Hlasování končím. Proti? Hlasování končím. Prosím, máte slovo. Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Paní zpravodajka chce závěrečné slovo? V tuto chvíli tedy končím druhé čtení tohoto návrhu a končím projednávání tohoto bodu. Nyní přikročíme k projednávání bodu Projednávání tohoto tisku jsme přerušili dne 12. dubna tohoto roku na 44. schůzi Poslanecké sněmovny do doby projednání kontrolním výborem. Tento bod nebyl zahájen. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Jedno z nich mě zaujalo - kolega Michal Kučera celkem jasně vyjádřil ve svém vystoupení, že se jedná o zákon o Šumavě. Ano, je to opravdu lex Šumava, je to zákon o Šumavě, možná dokonce zákon, který by si mohl klást za cíl legalizovat to všechno, co se stalo v Národním parku Šumava a na Šumavě samotné za oněch 25 let, kdy na jejím území je vyhlášený národní park. Škody, které tam byly způsobeny, se dají posuzovat, odhadovat z různých pohledů. Já neříkám, že by ten zákon nepotřeboval novelizaci, že by nepotřeboval zlepšení ten zákon 114 o ochraně přírody a krajiny. Zabývá se skutečně a jenom situací v národních parcích a v podstatě, jak už jsem řekl, v Národním parku Šumava. Já se obávám, že předkladatelé zákona z Ministerstva životního prostředí tyto názory v potaz nebrali. Dámy a pánové, je zde jedna věc, která mě motivuje k tomu, že předložím některé návrhy ve druhém čtení při projednávání našeho zákona. Aby tady byla srozumitelná a neměnná pravidla péče o přírodu a kulturní krajinu národních parků. Aby byla definována zóna C jako základní územní strategie pro území národních parků, aby byla definována jasná pravidla pro vyhlašování zón ochrany přírody. Aby byl v zákoně zakotven zákaz umožnění procesů, které povedou k úbytku vody v přírodě a krajině. Aby ze zákona vyplývala garance udržitelného rozvoje obcí v národních parcích a zmírnění dopadu zákona na trvale žijící obyvatele v národních parcích. Aby byla v zákoně zakotvena garance extenzivního zemědělského hospodaření v národních parcích, zejména v plošném rozsahu zemědělské půdy, který platil při vzniku národních parků. Aby byla v zákoně garance ochrany zachování a možnost obnovy kulturně historického odkazu krajiny národních parků a jejich ochranných pásem. Za další, aby byla v zákoně zakotvena garance veřejného využívání národních parků k turistice, rekreaci a vzdělávání v plošném rozsahu, který odpovídá nejméně stávajícímu stavu. Dovoluji si předložit návrh na zamítnutí novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Vím, že toto hlasování může nastat až ve třetím čtení našeho zákona. Přesto bych prosil, aby tento můj návrh byl zaevidován.
Nyní faktická poznámka pana poslance Zahradníka, připraví se k faktické poznámce pan kolega Votava.
Veliká podpora. Za druhé k panu kolegovi Holíkovi. Nikdo ty suché stromy nechce vykácet, samozřejmě. Chceme pomoct přírodě, aby se pod těmi uschlými stromy mohla vyvíjet. Ten jsme tady podrobně projednávali v seminářích, na plénu, ve výborech a bohužel jsme tento návrh zamítli. Žádná šumavská obec nemá dnes žádný developerský rozvojový projekt. Všechno jí bylo zabito, nechtějí nic takového, chtějí jenom v klidu na Šumavě žít a uživit se tam.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. On má zřejmě představu, že Šumava by měla být takovou bezbřehou divočinou. To by bylo asi pro něho nejlepší, nejideálnější. Já mu tu jeho vizi neberu. My chceme chránit krajinu, ale rozumně, tak aby tam mohli žít lidé.
Ale určitě jsem neřekl, že chci divočinu bez lidí.
Ještě další faktická poznámka kolegy Jakubčíka.
Ano, my otevřeme Šumavu. A to si myslím, že je ten problém.
Než přijde kolega Bendl k pultu, tak načtu omluvy. Tomio Okamura od 17.00 do konce jednacího dne, pan kolega Šarapatku do konce jednacího dne a paní kolegyně Putnová mezi 17. a 19. hodinou.
A slyšel jsem od nich v podstatě totéž, na čem se usneslo i krajské zastupitelstvo napříč politickým spektrem. Mají zájem tam zůstat a mají zájem tam žít. A když tady poslouchám kolegu Votavu, věřím jeho slovům, že je třeba myslet i na lidi žijící v jižních Čechách, a ono se to potom ukáže v těch konkrétních pozměňovacích návrzích, jak vlastně budeme hlasovat. A jak moc ho vyslyšíme. Musím říct, že to je škoda.
Jenom ještě možná poslední zmínku. Já si právě myslím, že bychom neměli v tom prolamování pokračovat dál a dál. Takže se nám to jakoby řetězí.
To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje.
Pouze shrnu. Celkem v obecné rozpravě vystoupili čtyři řečníci. Asi na to máme trochu jiný názor. V tuto chvíli z mé strany všechno a děkuji za pozornost.
Děkuji. Nebyl podán. Omlouvám se. Jako první se přihlásil do podrobné rozpravy pan poslanec Jan Zahradník.
Samozřejmě nechci upírat v žádném případě občanům dýchat čistý vzduch. Jenom se mi nelíbí metoda, kterou to pan ministr Brabec chce dosáhnout. Nelíbí se mi, aby do toho zákona, který úplně svou tematikou jde někam jinam, bylo zakotveno právo vnikat do obydlí, porušovat domovní svobodu. Navíc si myslím, že lidé, kteří by byli tímto způsobem nějak sankcionováni, stejně platit nebudou. Rozšíříte tím akorát seznam pro exekutory.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Václav Horáček.
Děkuji.
Děkuji panu poslanci. Děkuji. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem.
Děkuji za tu debatu, kolegyně, kolegové. A jenom k tomu, co tady zaznělo, a nechtěl bych zase vyvolat nějakou smršť připomínek na to, ale věřte, že jsme vyčerpali všechny možnosti, které jsme prověřovali, a že já bych byl nejšťastnější, kdyby už dnes technické možnosti umožňovaly, aby dron byl dostatečným důkazem. Já si na rozdíl od pana kolegy Kučery myslím, že kotlíkové dotace jsou super nápad. Jsou nesmírně oblíbené. Jsou i na to topení dřevem i na to topení plynem, o kterých hovoříte, a i na tom Ostravsku si kotlíky na uhlí, byť to nejmodernější kotle, vybralo podle zatím předběžných informací pouhých 12 % lidí. Kdyby to někdo navrhl, nemáme s tím žádný problém. Z hluku vnímám, že se blíží sedmá hodina. Takže děkuji za podporu tomuto návrhu a věřím, že vydrží ve třetím čtení.
Ano, pane ministře, sociální situace ve Sněmovně ukazuje, že se blíží sedmá hodina. To bylo závěrečné slovo pana ministra k tomuto návrhu zákona a já končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Vzhledem k tomu, že zbývá poslední minuta, snad nebudete proti, když nebudu otvírat další bod.
Moje role jako poslance je velice složitá, protože podle mého názoru zákon, tak jak je připraven, by neměl opustit Poslaneckou sněmovnu. Tu první věc lze udělat bez problému, to je otázka jenom stanoviska Ministerstva vnitra. Ta druhá samozřejmě vyžaduje, aby byl připraven nějaký pozměňovací návrh, který by bylo dobře, kdyby připravilo Ministerstvo vnitra. Bez problému se stanu jeho nositelem, nebo může to být jiný poslanec hospodářského výboru. Protože tak jak jsem to říkal a jak to slyšíte, jestli vám zvoní v uších, sKarta, Opencard, tak mně taky. Takže pokud ta představa nebude vyjasněna, tak potom samozřejmě bude asi nutné opravit znění tohoto zákona opět pozměňovacím návrhem, který by byl v tomto případě velmi jednoduchý. Když se nám tohle podaří, tak vypustíme ze Sněmovny zákon, kterým uděláme z občanů testovací králíky. Ovšem problém je ten, že už dnes existují elektronické transakce, které musejí být prováděny dokonce pod penalizací. Ministerstvo financí a daňová správa. Tak pokud podáváte daňové přiznání a máte datovou schránku, což je určitý způsob identifikace, tak pod penalizací to musíte podávat elektronicky. Pak jsme zavedli dvě agendy. Kontrolní hlášení DPH a elektronickou evidenci tržeb.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Koníčka. Pardon, pana poslance Klána.
Abych se tady vyjádřil k tomu problému eIDAS. Protože jedni říkají dobře, musíme připravit nějaký pozměňovací návrh, který jsme nestihli, protože ta lhůta byla zkrácena na 30 dnů, tak jsme to mohli nechat v zákonné lhůtě na 60 dnů. Ale to je věcí vládní koalice. Protože nás to všechny potom zatěžuje a pak to brzdí i projednávání v Poslanecké sněmovně. Co by na té občance elektronického typu mělo být? Na Slovensku to funguje, takže nějakým způsobem si můžeme vzít i k srdci tento model. Samozřejmě i na výboru jsem tak hlasoval, takže budu hlasovat i ve třetím čtení samozřejmě s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Na to jsem samozřejmě dostal odpověď. Pokud jde o odpověď na to, kdo ponese náklady například na ty kraje nebo obce, které budou nějakým způsobem odběrateli toho eIDAS, tak bylo řečeno zástupci Ministerstva vnitra, že bude navýšen příspěvek na přenesenou působnost státní správy. Pak nebude docházet k těmto zmatkům.
Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Chalupu. Prosím, máte slovo.
Jenom velmi krátce. Připojuji se k tomu, co tady řekl pan kolega Pilný, a chci upozornit na to, že se jedná o skutečně velmi zásadní věci, které se dotknou života každého z nás, každého občana České republiky. A ti podnikatelé už si toto začínají uvědomovat.
Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera, připraví se pan poslanec Bendl. Faktická poznámka, pane poslanče, jste k ní přihlášen. Prosím, máte slovo.
Ale teď k tomu řešení, které sám navrhoval, že by se to mělo vrátit ze třetího čtení. Proč to komplikovat, pouštět to do garančního výboru do třetího a zase zpátky? Co kdybychom to teď ve druhém čtení, kolegové, vrátili garančnímu výboru k novému projednání? Bude to jednodušší, bude to rychlejší. Je to tady velmi častý jev. Zástupce vládní koalice, obzvláště tedy hnutí ANO, navrhujete zkrácení lhůt.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, zahajuji druhý jednací den 47. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Tímto tiskem jsme se zabývali 4. května na 44. schůzi. Rozpravu jsme přerušili. Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě. Bylo přerušeno vystoupení pana poslance Snopka, ten je ale omluven. V tom případě dám slovo panu poslanci Klánovi, který je zatím posledním přihlášeným do rozpravy. Prosím všechny poslance, kteří teď dorazili do sálu, aby se v klidu usadili, nediskutovali a poslouchali.
Děkuji za slovo. Hezký den, vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové, pane ministře.
Pane poslanče, prosím, posečkejte. Můžete pokračovat.
Jmenovitě to budou, jak už jsem tady zmiňoval, pan poslanec Stupčuk, pan poslanec Petrů, pan poslanec Benda a samozřejmě také pan poslanec Snopek v jednotlivých pozměňovacích návrzích. Nejnebezpečnějším jevem je v tomto případě například aplikace tvrdých drog jako heroin nebo pervitin. Takže pan poslanec Snopek navrhuje udělat pravý opak, stejně jako to ve vnějším připomínkovém řízení navrhoval Svaz měst a obcí. Jak vůbec došlo k tomu, že takováto podle něho nesmyslná úprava nám byla předložena? Jde podle něj o důsledek způsobu práce při tvorbě tohoto návrhu zákona. Návrh byl připomínkován kabinetně bez účasti odborné veřejnosti jen mezi několika úředníky ministerstva a protidrogovým koordinátorem. Já zde můžu k tomuto říci, že samozřejmě byla udělána RIA, byla poměrně samozřejmě precizně, alespoň podle zástupců, kteří byli přítomni ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, nicméně ani oni mi nebyli na některé otázky schopni odpovědět, když jsem se například ptal, zda se zákon bude vztahovat na kluby, což je uzavřená společnost. Může to být například šipkařský klub nebo jakýkoliv jiný klub. To je i podle mě nesmyslné. Tady už jsme si i ujasnili, jakým způsobem to bylo. Pan poslanec Snopek zdůrazňuje pouze některých druhů, pouze svrchně kvašených. Kromě toho, že jde o protiústavní diskriminaci určitého typu výrobku, je to věcně nesmysl. To už jsme také řešili i ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Podobné je to samozřejmě u svařeného vína.
My se ocitáme - nebo se nacházíme v bodě 201, kdy jsem přerušila pro nepřítomnost ministrů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. b) nepředložily - tam je výčet 69 politických stran a hnutí; Tolik zpráva z výboru.
Já děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Tomio Okamury.
Přičemž připomínám, že tito dárci z řad občanů zasílali tyto drobné částky spontánně na náš transparentní účet.